Dovoluji si navrhnout zařadit na tuto schůzi nový bod, a to sněmovní tisk 297, což je novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
Já se omlouvám, pane předsedo, ale hladina hluku je příliš vysoká na to, abych mohl sledovat, co pan předseda navrhuje.
Takže držitelé těchto průkazů, pokud by tento zákon byl přijat, by si od ledna příštího roku mohli bez problémů vyměnit tyto průkazy bez jakýchkoliv průtahů. Pokud naopak přijat nebude, tak v podstatě budou muset si ty průkazky vyměňovat v rámci správního řízení, při kterém bude opětovně posuzován jejich zdravotní stav. Takže velmi prosím, jestli bychom mohli tento bod zařadit, a pokud bude vůle Sněmovny, tak učinit, tak navrhuji ho zařadit dnes jako třetí bod, tedy po dětských skupinách.
Ano, děkuji.
Proč nebyl tento bod zařazen na této schůzi, na to je jednoduchá odpověď. Vláda prostě zanedbala termíny a předložila ho pozdě.
Jenom drobná omluva. Takže prosím jenom, aby bylo jasno.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedo -
Pokud se nesníží hladina hluku, budu nucen napomínat poslance jmenovitě.
Jedná se o bod, který jsem předpokládal, jehož projednání jsem předpokládal dnes, v návaznosti na seminář, který se uskutečnil včera. Rád bych upozornil, že je to také součástí - podpora občanského vzdělávání je ukotvena v programovém prohlášení vlády. K tomu semináři vlastně na to volně navazuje usnesení, které jsem chtěl dnes tady přednést a požádat o podporu. Je to deklaratorní usnesení, na jedné A4, které se váže, když to shrnu do jedné věty, k podpoře občanského vzdělávání v České republice. Děkuji.
Ano.
Já chci říci za opoziční strany, že se neustále mění program schůze, informace, kdy má skončit schůze. Včera večer jsme... Takže takhle se nedá pracovat. A nechápu, že ty body, které si projedná, si nezařadila na program mimořádné schůze. Už jsme to říkali na minulé schůzi.
Registruji veto dvou poslaneckých klubů a ani o tomto nebude možné hlasovat. Pokud nejsou... K programu schůze, pane poslanče?
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Nehodlám se zde nyní zabývat podivnými důvody k tomu, proč mírná většina poslanců hlasovala proti tomuto návrhu. Události kolem výbuchu v muničním skladu ve Vlachovicích vidím ve dvou rovinách. Jednak v rovině neprodleného řešení aktuální situace po výbuších, a tím uklidnění právem znepokojených obyvatel - a tady naprosto chápu, že není kam spěchat, že naopak ministři, kteří včera byli přítomni, potřebují situaci vyhodnotit. Druhá rovina však je v příčinách a pochybeních, které k této události vedly. Dle včerejších slov ministra Stropnického, kterými odůvodňoval konání diskuse s občany až včera, nebyla situace minulý pátek ještě vůbec vyhodnocena. Z jakého důvodu patřičné orgány ministerstva a vláda celý týden dění ve Vlachovicích zřejmě jen přehlížely? Jak je možné, že státní instituce vůbec nevěděly, jaké množství munice je na místě skladováno a tyto údaje si od soukromých firem teprve poptávaly? Ministr Stropnický včera uvedl, že teprve budou tlačit na soukromé firmy, aby předaly seznamy toho, co tam mají. Já počkám, až bude trochu klid. Zde přítomný ministr Chovanec naopak včera uvedl, že firmy dodaly okamžitě seznamy toho, co ve skladech mají, ale dle jeho vlastních slov to byly údaje jen na papíře, a co je, nebo byla skutečnost, se teprve bude zjišťovat. To tedy znamená, že stát neměl žádný dozor nad pohybem munice v těchto skladech? Je tedy pravda, co tvrdil ministr Stropnický, nebo to, co tvrdil ministr Chovanec? Za jakých bezpečnostních opatření bylo skladování munice tedy provozováno? Kdo kontroloval tento muniční sklad? Jak často a kde jsou o tom záznamy? Kdo a jak vykonával jeho ostrahu? Měly všechny firmy - mluví se o firmách v množném čísle - oprávnění nakládat s vojenským materiálem? Byla přímo v areálu zřízena hasičská jednotka a bylo toto povinností při provozování takového skladového areálu s municí? Kdy se občané Vlachovic a okolních dalších obcí reálně dozvědí, jaké nebezpečí jim hrozilo, nebo spíše stále ještě hrozí? Je toto možné a byly stanoveny a kontrolovány podmínky skladování? Ministr Chovanec uvedl, že byla chyba, že byl zprivatizován i bezpečnostní prostor. Jak dlouho bude tento stav u nás dále pokračovat? Já očekávám, že
Děkuji, pane poslanče.
Včerejší tisková konference - bohužel musím říci, že občané byli velice nespokojeni. Velice nespokojeni s vysvětlením vládních představitelů. Nejsou to otázky jenom Úsvitu. O to tady jde. Děkuji za pozornost.
Jestli mohu poprosil o klid v jednacím sále! Pokud to považujete za důležité téma, tak mě prosím poslouchejte! Policie České republiky je od samého začátku na místě samém, jsou tam pyrotechnici, je tam hasičský záchranný sbor a od samého začátku tu věc bereme velmi vážně. V první fázi byl tento problém nahlášen jako požár muničního skladu a já tady mohu potvrdit, že bohužel v té době složky IZS neměly informaci o tom, do jak nebezpečného prostoru vstupují. Není žádným tajemstvím, a už to bylo mediálně... Od samého začátku jsme věděli, že v tom objektu vybuchlo zhruba 57 tun munice. Ta munice je různorodá. V současné době je pravda, že stát má pouze informace od nájemců těchto prostor, a z těchto soupisů víme, jaká munice se tam nachází. Bohužel v současné době nelze vstoupit do všech objektů a nelze tento stav ověřit. Současný stav je takový, že v této části existuje epicentrum, to epicentrum je stále žhavé a toto epicentrum se chová jako sopka.
Není. Pane zpravodaji? Ano, je tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Odhlásil jsem vás. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví. Dalším bodem našeho jednání je Pane ministře, máte slovo.
Podle uvedeného ustanovení SÚKLu tyto finanční prostředky náleží jako náhrada výdajů za provedení odborných úkonů, a to od subjektů, na jejichž žádost SÚKL tyto úkony provádí. Účelem tohoto návrhu bylo navýšení prostředků veřejného zdravotního pojištění tak, aby bylo možno kompenzovat výpadek příjmů poskytovatelů zdravotních služeb v důsledku zrušení většiny regulačních poplatků. Věřím, že na základě uvedených skutečností návrh podpoříte. Děkuji za pozornost.
Požádal bych zpravodaje, pana poslance Víta Kaňkovského, aby se ujal své zpravodajské zprávy.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, pan ministr ve své úvodní řeči poměrně podrobně popsal předkládaný návrh novely zákona o léčivech, takže dovolte z mé strany jenom krátké shrnutí předkládané novely. Zároveň tento návrh upravuje zákon o léčivech formou obecné výjimky tak, aby v odůvodněných případech bylo možné prostředky ze zvláštního účtu SÚKLu převést do státního rozpočtu i opakovaně, vždy ale prostřednictvím zákona. Za zásadní informaci považuji fakt, že dle ověřených informací ze SÚKLu nebude mít uvedený finanční transfer za následek nějaké další požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv na výdaje ze státního rozpočtu v příštím roce. Dále bych chtěl navrhnout ještě projednání v rozpočtovém výboru. Nebudu navrhovat nějakou úpravu lhůty pro projednání ve výborech.
Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Mám jednu přihlášku řádnou a jednu faktickou poznámku paní poslankyně Soni Markové. Dám tedy přednost podle jednacího řádu faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Přidali jsme agendu zdravotnických prostředků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv teď nově. Máme problémy s konopnými přípravky a další věci. Já osobně se domnívám, že tyto finanční prostředky by chybět skutečně mohly.
Děkuji i za dodržení času. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jiří Skalický do obecné rozpravy.
Zahajuji hlasování. Paní poslankyně Černochová. Děkuji za upřesnění. Kdo je proti tomuto návrhu? Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech návrzích, které zde zazněly? Jediné, co nám v této fázi zbývá, je hlasovat o návrhu pořadu jako celku, tak jak byl předložen a upraven příslušnými přijatými pozměňovacími návrhy. Kdo je proti tomuto návrhu?
Dámy a pánové, Poslanecká sněmovna loajální většinou odmítla zařadit na pořad jednání omluvu ministra Stropnického vojákům v zahraničních misích.
Než přistoupíme k prvnímu bodu, který jsme schválili, požádala o slovo paní poslankyně Jourová.
Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak víte, je mou povinností vzhledem k mé nominaci na pozici eurokomisařky za Českou republiku, abych se vzdala mandátu poslankyně Sněmovny České republiky. Tomuto zážitku jsem nemohla odolat a jsem velmi ráda a děkuji za to, že jsem dostala příležitost tady dnes tuto svou povinnost vykonat za setkání s vámi.
Sečteno a podtrženo, celkové úspory změn těch kompetencí jsou totiž nižší než celkové náklady. V odůvodnění naleznete pouze stručné shrnutí připomínek některých resortů, včetně České inspekce životního prostředí, která požaduje i v souvislosti se změnami kompetencí navýšení o 11 funkčních míst. To je velmi pozoruhodné. Nechci hodnotit tuto novelu v jiných oblastech navrhovaných změn, to učinili mí kolegové. Nic to totiž nepřinese, pouze to komplikuje lidem život. Víte, mnohokrát mluvíme o potřebě podpořit venkov.
Nyní poprosím pana poslance Faltýnka o jeho příspěvek do rozpravy.
Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s přednostním právem je přihlášen pan ministr Brabec a po něm pan poslanec Kováčik. Pan ministr, když se hlásí, tak - máte stejné přednostní právo, to máte pravdu, ano.
Já za to slibuji, že nebudu mluvit dlouze, ostatně nikdy nemluvím dlouze. Děkuji panu ministrovi, že mně jako staršímu dal přednost při stejném přednostním právu. Já samozřejmě velmi dobře chápu i to, co tady říká pan předseda Faltýnek a řada dalších. Ta snaha po umožnění výstavby nových fabrik přinášející pracovní místa, přinášející ekonomický rozvoj, to je nezpochybnitelné. Už tady bylo řečeno, jak dlouho vzniká jeden centimetr ornice. A ta půda je navždy ztracena. Naopak.
Původně měly osoby nakažené virem HIV povinnost sdělit své nosičství v zařízeních sociální péče, za která se považují především týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Z důvodové zprávy k novele zákona vyplývá, že cílem této změny je dát znění zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu s terminologií zákona o sociálních službách. Novela nepřináší pouze terminologické zpřesnění, ale právě to podstatné rozšíření informační povinnosti. Za problematické je považováno i nejasné vymezení podmínek informační povinnosti. Příslušné ustanovení zákona hovoří o informační povinnosti při přijetí do zařízení. Zákon ale neuvádí, co přesně se považuje za okamžik přijetí. Pokud by byla praxe taková, že by osoby musely své nosičství sdělit před podpisem smlouvy, je obava, že by tato informace mohla být zneužita k přímé diskriminaci těchto osob. Podnět na prozkoumání právě tohoto paragrafu zákona dalo občanské sdružení, které poskytuje poradenství a pomoc HIV pozitivním osobám, a to právě eviduje jenom za tento rok dva případy, kdy došlo k vyloučení osoby z poskytování sociální služby před podpisem smlouvy kvůli jejímu nosičství. Druhou nejasnost potom je možno spatřovat v tom, které osobě se má nosičství sdělit, protože zákon, který právě projednáváme, hovoří o osobě poskytující péči, a prováděcí předpis ale už hovoří o lékaři ústavu sociální péče a zdůrazňuje, že v těchto ústavech se při příjmu a ošetřování fyzických osob postupuje obdobně jako při příjmu fyzických osob do zdravotnických zařízení. Takže tady osoba, které se sděluje nosičství, by měla být jasně vymezena v zákoně, a nikoliv v prováděcím předpisu. Novela do zákona přidává další skupinu osob - osoby, které jsou podezřelé z nákazy a kterým bylo provedení vyšetření uloženo vykonatelným rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví. Tolik ze stanoviska paní ombudsmanky. Zákon řeší pouze nakládání s biocidními přípravky.
Mám zde dvě faktické poznámky. Takže pane poslanče Urbane, vaše dvě minuty.
Děkuji. Já jen navážu na předřečníky. Tato norma v podstatě má umožnit, aby stávající rozestavěné průmyslové zóny byly doinvestovány tam, kde bude zájem investorů, a vytvořila se pracovní místa. Myslím, že tady nikdo nechce navrhovat nějaké další zábory, vyjímání půdního fondu, dokonce si myslím, že ani by to nemělo být nějakou politikou vlád České republiky stavět další průmyslové zóny na orné půdě. Pak je možné tyto brownfieldy využívat pro další investice než průmyslové zóny, které existují teď.
Jste ve vládě, stačí to navrhnout a přinést sem něco konkrétního tak, abychom viděli, že se opravdu v této oblasti bude něco dít. To bych tu prostě neprosazoval, protože stát zbytečně a obce a kraje si zbytečně prodražují nebo my jim prodražujeme stavby ve veřejném zájmu a pak se divíme, že nemáme peníze na investice.
Mám dále přihlášené s faktickými poznámkami. Děkuji vám. Nyní pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou.
Zareaguji na pana kolegu Urbana. Rajská hudba. My jsme vzbudili očekávání.
Nyní poprosím pana předsedu Stanjuru o faktickou poznámku.
Ne že tu se sejde vláda, tu se sejde krajské zastupitelstvo, odhlasuje se, že toto území má strategický význam. Někdo tu výhodu má, dostane lepší cenu. Mysleme i na naše domácí investory, na malé firmy, které chtějí rozšiřovat své podnikání.
Vypadá to, že tomu tak je. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání zemědělskému výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování číslo 16, přítomných poslanců je 184, pro tento návrh bylo 154 poslanců . Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Děkuji.
Nyní mám zde žádost na odhlášení přítomných, tak já udělám to, že vás všechny odhlásím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 10 dnů. Návrh byl zamítnut. Hlásí se někdo do rozpravy? Není rozprava. Nedá se nic navrhnout. Budu konstatovat, do kterých výborů byl přikázán předložený návrh. Otevírám další bod Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Richard Brabec.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já doufám, že tento bod po tom náročném rozjezdu, který nás určitě zahřál na provozní teplotu, bude snad jednodušší, protože se jedná o technickou novelu. Dále zajištění možnosti kombinovat prostorová data z různých zdrojů a zajištění snadnějšího vyhledávání a zveřejňování prostorových dat. K věcným změnám v předmětné materii nedochází. Tento návrh zákona schválila vláda 27. srpna 2014 a nepřináší žádné relevantní dopady na státní rozpočet a dotčené subjekty. Děkuji vám za pozornost.
Je to na úkor studia, je to na úkor toho, co by měli dělat v rámci vysokoškolských dalších aktivit. Už jsem to tady zmiňovala.
Děkuji paní poslankyni Semelové. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Jiřího Zlatušky.
Netvrdím, že je to částka velká, ale částečně by to probíhalo. Řada škol je tímto způsobem používá.
Nyní paní poslankyně Marta Semelová, ještě jedna faktická poznámka. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Karla Raise.
Myslím si, že nám nepřísluší do tohoto vstupovat.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Miroslav Grebeníček v obecné rozpravě ve druhém čtení.
Jiří Zlatuška ostře kritizoval reformu terciárního vzdělávání, kdy někteří řešitelé pro sebe odnášeli částky převyšující 1 mil. korun ročně, nicméně použitelný model nevypracovali. "Stávající vláda," uvedl tehdy v předvolební kampani Jiří Zlatuška na adresu Nečasova kabinetu, "má přípravu zákona o finanční pomoci studentům ve svém programovém prohlášení. S ničím použitelným," zlobil se Jiří Zlatuška, "však dosud nepřišla ani v náznaku." Mám takový pocit, že to, co chtěl kolega Zlatuška před rokem, jsem si dovolil předložit o rok později. Současný rezortní ministr a premiér jednoznačně sdělili, že návrh na valorizaci podpořili. Ano, kolega Zlatuška v soukromém rozhovoru dnes sdělil, že nic takového není součástí vládní dohody, programového prohlášení vlády. Premiér ovšem vyjádřil v odpovědi na písemnou interpelaci, která zde byla, jak si vzpomínáte, nedávno projednána, názor, že překážkou časné valorizace stipendií je vedení školského výboru. Dámy a pánové, s ohledem na situaci mám za to, že je nutné jednat bez zbytečného odkladu. Ale je to vaše svobodné rozhodnutí a já budu respektovat výsledek hlasování pravděpodobně při třetím čtení.